Předkládané změny obsahují procesní pravidla týkající se prodlužování příslušného námořního certifikátu vydávaného podle úmluvy pro jednotlivé lodě. Protože stávající vnitrostátní úprava v zákoně o námořní plavbě těmto pravidlům plně vyhovuje, navrhuje se ratifikace těchto změn, aby se závazky České republiky v této oblasti udržely v souladu s mezinárodním vývojem. Příslušnou úmluvu Mezinárodní organizace práce Česká republika neratifikovala a řeší tuto problematiku odlišným způsobem. Proto vláda tento druhý dokument pouze vzala na vědomí bez potřeby nějakých změn.
To byla paní ministryně. Nikdo přihlášen není. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Proto tento tisk tedy odkládám a dostane se na konec pořadí. Přistoupíme tedy k bodu 126, kde se jedná o
Tento protokol podepsalo 54 stran zmíněné rámcové úmluvy včetně Evropské unie a v současné době ji ratifikovalo 51 zemí. V říjnu 2018 se sešlo první ustavující zasedání smluvních stran protokolu. Jak vyplývá již ze samotného názvu, cílem protokolu je potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Mezi nejvýznamnější přínosy protokolu patří zavedení komplexního systému kontroly dodavatelského řetězce s tabákovými výrobky a tabákem, včetně jeho pěstování, a se zařízením používaným pro výrobu tabákových výrobků. Tento režim bude umožňovat sledování pohybu tabákových výrobků od okamžiku jejich výroby po jejich prodej konečnému spotřebiteli. Systém přispěje významnou měrou k minimalizování nezákonných praktik s tabákovými výrobky. Přistoupení k protokolu bude mít pozitivní dopad ve smyslu větší transparentnosti a kontroly celé cesty tabákových výrobků od výrobce přes maloobchodní prodejny až k samotnému spotřebiteli a s tím i související větší možnost potírání nezákonného obchodování s těmito výrobky. Dále se dá očekávat pozitivní dopad spočívající ve zvýšení příjmů do státního rozpočtu, a to v souvislosti s předpokladem odhalení více případů porušení celních a daňových předpisů a z toho plynoucí eliminace obcházení řádného placení spotřebních daní a cel. Členské státy jsou de facto již touto ratifikací zavázány provést většinu ustanovení protokolu.
Ptám se, kdo je pro odložení projednávání interpelací na pana ministra Kněžínka, který je řádně omluven? Tyto interpelace byly odloženy na příští čtvrtek. Pan Stanjura tady je, tedy momentálně není v sále, ale...
Úplně stejný. Takže já dávám námitku proti tomu postupu, doufám, že mi pan předsedající vyhoví, jinak to budeme tedy hlasovat.
Děkuji vám. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně Jany Maláčové.
Ne, mně to stačí. Zaznělo na mikrofon, že vláda žádný národní investiční plán nemá. To mně stačí.
Děkuji. Tím považuji interpelaci za skončenou. A budeme pokračovat. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Pokud má paní poslankyně konkrétnější informace, tak úředně správným postupem by bylo nejlépe podat oficiální podnět konkretizující indikované podezření a tento podat příslušnému orgánu, který má oprávnění toto konkrétní podezření řešit. Z monitoringu médií je možné usoudit, že medializovaná podezření by mohla představovat podněty k zvážení dalšího postupu, zejména pro samotnou Kancelář prezidenta republiky, jež jako samostatná kapitola státního rozpočtu má v kompetenci primární povinnost kontroly své podřízené organizace. Státní příspěvková organizace vykonává hlavní činnost, jejíž předmět je zapsán ve zřizovací listině. Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud je třeba k nějaké činnosti, například těžba, potřeba získání nějakého zvláštního povolení, musí takové povolení získat i státní příspěvková organizace. To znamená, že státní příspěvková organizace nemůže financovat činnosti neuvedené ve zřizovací listině. V případě, že státní příspěvková organizace použije finanční prostředky v rozporu se zákonnými ustanoveními, případně v rozporu s podmínkami, za kterých jí byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, může se dopustit porušení rozpočtové kázně. Konkrétní informace naplňující podstatu podezření na porušení rozpočtové kázně je tak možné směřovat přímo na místně příslušný finanční úřad. Doplňujeme však, že z informací médií vyplývá také to, že ve věci veřejných zakázek na Lesní správě Lány již od minulého roku policejní prověřování probíhá. Rovněž nelze vyloučit, že s ohledem na rozsah medializovaných informací již výše uvedené orgány nečiní v rámci své vlastní působnosti standardní úkony směřující k využití relevantních informací adekvátním způsobem. Ale vy dobře víte, že přeci ERÚ je nezávislé. To nevím, kde jste na to přišla. My jsme říkali, že budeme bojovat proti těm, kterým jste to zprivatizovali, kterým jste to dali za hubičku! Ty poplatky za uhlí jsou sranda. Když jsem byl ministr financí, chtěl jsem to desetkrát navýšit, tak všichni v jednom šiku, odboráři, managementy, všichni křičeli, co to bude za problém! No hlavně že si vzali 20 miliard dividend. Jedná se zejména o zákaz účtování jakýchkoli sankcí v případě využití práva na odstoupení od smlouvy, povinnost poskytnout spotřebiteli písemné vyhotovení uzavřeného závazku a reakce je to na praktiky tzv. energetických šmejdů. No, to jsme taky zdědili. Zelení a Piráti, to je vlastně stejné. Aby se nám nestalo, že to bude mít na nás velký dopad. A to bylo typické, jak funguje ta Evropa. A ty povolenky dneska mají nějakou cenu. Naše firmy za to platí obrovské peníze. A samozřejmě to má dopad na evropský průmysl. A daly se obrovské peníze na soláry. Potom se zjistilo, že evropští producenti nestačí vyrábět. A co se stalo? Evropané nestačili vyrábět. Začali vyrábět Číňani. A dneska solární panely vyrábějí jenom Číňani. Všechny evropské firmy údajně zkrachovaly. A aby se nám zase nestalo, že... No z Jižní Koreje nebo z Číny. Samozřejmě toto jsou ty energetické věci. My přece ERÚ nemůžeme nic nařizovat, my jim nemůžeme, a my bychom rádi, aby regulovali cenu energií, aby občané neplatili tolik peněz.
Máme před sebou faktickou poznámku pana poslance Ferjenčíka a paní kolegyně Kovářová se chystá ještě na vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Věřím, že ten 101. poslanec se v této sněmovně najde. Klidně to může být rozpočtově neutrální. Druhá věc. Vy jste tady říkal něco o zelených fanaticích. Bohužel jako největší zelený fanatik se chováte vy, protože odmítáte zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, což je skutečně absurdní ekofanatická politika z Bruselu, a obávám se, že ji podporujete jenom proto, že na ní vyděláváte.
Nebo nemá zájem? Máme před sebou dvě interpelace na pana ministra spravedlnosti Kněžínka. Protože je řádně omluven, navrhnu usnesení Poslanecké sněmovně, že se obě interpelace odkládají. Doufám, že nikdo nenamítá, že budeme hlasovat o obou interpelacích najednou.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tato dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými byla podepsána v Praze dne 6. září 2007 a je v současnosti základem pro širokou výzkumnou spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou. Z těchto důvodů bych vás poprosil, respektive předpokládám a považuji prodloužení dohody za velmi žádoucí. Důležitosti dohody nasvědčuje mimo jiné i stoupající zájem o bilaterální spolupráci českých a amerických subjektů a tomu přímo úměrný počet bilaterálních projektů, které jsou v programech mezinárodní spolupráce podporovány.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji, pane poslanče. Je zájem o závěrečné slovo? Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Stačilo, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Mám zde pověření vlády, aby nám tento tisk uvedla paní ministryně Klára Dostálová.
Děkuji za slovo. Dohoda je liberálního charakteru a přináší moderní smluvní rámec vytvářející vhodné podmínky pro případnou budoucí realizaci leteckého provozu mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Daniela Pawlase, aby odůvodnil usnesení výboru. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, ani se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Hlasování ještě dojedeme, nebojte. Paní poslankyně Lenka Dražilová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání do konce pracovního dne.
Jediné, co můžu říct, že Česká republika je malá průmyslová země, která potřebuje export, a z toho důvodu jsem pro schválení této dohody.
Děkuji.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, zpravodajové? Svolám poslance do jednacího sálu. Zpravodajové, paní ministryně? Budeme hlasovat o dvou usneseních. První bude usnesení rozpočtového výboru. Končím projednávání tohoto bodu.
K tomu, aby mohlo případně přejít v budoucnu k předání, tak tam na tom se nic nemění. Tam i nadále bude muset přijít další žádost a tam nadále bude zkoumána oboustranná trestnost. Je to potřeba proto, že zkoumat v této chvíli oboustrannou trestnost je opravdu velmi neefektivní a vytváří to riziko, že ta data se v mezičase ztratí, a je to v zásadě nějaký bezprostřední neopakovatelný úkon, který by měl být z povahy věci proveden rychle. A ta výhrada tomu brání.
Usnesení mám u sebe, tak můžu samozřejmě pomoci. Pan poslanec.
Dobře, děkuji panu zpravodaji v tomto případě. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Česká republika si vyhrazuje právo nepovolit průvoz občanů České republiky." A to je teď celý text toho usnesení.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu poslanci a panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Další omluvy. Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga je už připraven a já mu dávám slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám k vyslovení souhlasu s ratifikací Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom chtěl objasnit, jak to ve skutečnosti s touto smlouvou je. Týká se to sportu, tudíž Mezinárodní úmluva proti dopingu byla schválena v Paříži 19. října 2005 a její nedílnou součástí jsou i následující přílohy, což je seznam zakázaných látek a metod dopingu a mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Obě přílohy mají vždy platnost od 1. ledna příslušného kalendářního roku. Výše uvedené přílohy jsou přílohami mezinárodní smlouvy prezidentského charakteru a jako takové musí být stejným legislativním způsobem projednány na úrovni Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta republiky. Fakticky se však připomínkami rozumí pouze překlepy v názvech nebo změna zakázaných látek ve skupinách, případně opomenutí některé látky, jinak na předmětném seznamu nelze nic měnit. To znamená, že předmětný proces by měly koordinovat tyto dva rezorty. Vzhledem k antidopingové praxi publikuje předmětný seznam zakázaných látek na svých webových stránkách již zmíněná WADA a antidopingový výbor České republiky. Tyto seznamy jsou pro všechny sportovce závazné, neboť se musí řídit světovým antidopingovým kodexem.
Takže máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Mám tady poznamenáno. To znamená, já teď otevírám rozpravu.
Je sedm - a to prosím ještě všichni z Afriky. Aniž bych byl jakýkoli rasista. Připadá mi to jako neuvěřitelné pokrytectví mezinárodního společenství vyrábět takové instituce. Takže s tím varováním, že by se také mohlo stát, že se dostaneme do trapné situace, kdy většina v této Sněmovně chce schválit tyto změny přes výhrady, které já říkám, ale které opravdu nejsou výhradami k těm změnám. Já myslím, že by se mělo spíš obecně uvažovat o celém fungování Mezinárodního trestního soudu. Stejně tak jako země, které se musí například hájit, jako Izrael, které signatáři také nejsou. Takže bych jenom spíš doporučoval, abychom to odložili na nějakou chvíli, kdy bude ve Sněmovně větší zastoupení, protože i pro tu většinu, která to chce schválit, bychom mohli dojít možná špatných konců v tuto chvíli.
Ještě do obecné rozpravy pan poslanec předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.
Já chápu, že to je nákladná věc, že vést trestní stíhání válečných zločinců je velmi komplikované. Že to často nekončí úspěchem. Že se nepodaří občas podávat obžaloby včas.
Já bych s dovolením navrhl přerušení projednávání tohoto bodu.
Místo ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka je vládou pověřena paní ministryně Maláčová, aby nám tento návrh představila.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci 26. schůze Poslanecké sněmovny vám můj vážený kolega pan ministr kultury představil Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. Ekonomická spolupráce mezi Českou republikou a Arménií dosud není na takové úrovni, na jaké by vzhledem k hospodářské struktuře a nabídce obou zemí mohla být. České firmy projevují zájem o arménský trh, proto má Česká republika zájem na kultivaci podnikatelského prostředí, transparentnosti, odstranění netarifních překážek obchodu i podpoře sdílených hodnot a demokratického zřízení Arménie.
Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jaroslav Bžoch, kterému dávám slovo. Otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen.
Já to pokládám za velmi důležité.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jedná se tedy o poměrně výrazný posun a díky tomu, že s nimi budeme mít uzavřenu tuto smlouvu o spolupráci v trestních věcech, se naše orgány činné v trestním řízení podstatně snáze dostanou k vykonání takových úkonů formou dožádání na území těch cizích států, jako je třeba doručování písemností, ohledání místa, výslech osob a tak podobně. To znamená, opravdu zásadním způsobem se rozšíří naše smluvní základna. Zároveň k té smlouvě jsou navrženy dvě výhrady ze strany České republiky, jednak výhrada oboustranné trestnosti pro provedení úkonů a výhrada, podle které nebudeme povinni umožnit průvoz státního občana České republiky, pokud bude tedy v režimu této úmluvy transportován.
Nicméně musím říct, že naše obavy přetrvávají. Je pravda, že to, jak si to představuje Ministerstvo spravedlnosti, by nám asi nevadilo, nicméně my se bojíme, že to není úplně přesně ta praxe, která se pak děje v té dennodenní praxi, když s tím ta policie nakládá. Ten mezinárodní rámec v těchto věcech vůbec není nastaven nějak exaktně. Státy mají velmi rozlišnou kvalifikaci těch přestupků, trestných činů a tak dále, takže je velmi složité vždycky dobrat se nějakého výsledku.
Já mám podobné výhrady jako můj předřečník, můj kolega.
Děkuji. Rozhlédnu se, zdali mám ještě někoho do obecné rozpravy. Jedná se o
Jejím hlavním cílem je vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit sociální pojištění. Lze ji považovat za obdobu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v sociální oblasti. Z hlediska věcného rozsahu upravuje oblast dávek důchodového pojištění, starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. V souladu s doporučením zahraničního výboru si dovoluji požádat o takovýto souhlas rovněž vaši Sněmovnu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové.
Otevírám rozpravu, do které... se rozhlédnu, jestli mám někoho přihlášeného. Paní ministryně, pan zpravodaj, nemáte zájem? Vrhneme se na další tisk, kde se jedná o
Vím, že v budoucnu dojde v rámci Národní sportovní agentury k zásadnímu zlepšení této situace.